A teď pan premiér říká, že my jsme nic neudělali. Ministr Jurečka říká, že chce stavět na výsledcích této komise, kde byly mimochodem všechny strany. A paní předsedkyně komise nás kritizuje samozřejmě, protože teď potřebuje urvat nějakou tu funkci někde, když tedy neuspěla jako prezidentka. Takže neříkejte, že my jsme slíbili - ano, já jsem si v určité chvíli myslel, že se to dá zvládnout, ale když jsem chtěl vysvětlení po kolegyni Maláčové, aby mi vysvětlila tu důchodovou reformu, kde jsou ty příjmy, protože výdaje umí každý, no tak nebyla schopná, paní Nerudová taky ne. Takže byly u toho. Pan Jurečka říká, že je to super, že budete pokračovat. Koalice SPOLU má tam vazbu na průměrnou mzdu. Takže to jsou stále ty dezinformace v tom mediálním prostoru. Takže ten rodičovský příspěvek, to jsem zvědav, jak to dopadne tedy. Zajímavé je, že tedy teď chcete zrušit tu inflační doložku. Proč tam církve dostanou miliardy z inflace? No tak důchodcům to berete a ty dostanou desítky miliard navíc. Takže to se mi zdá být nespravedlivé. On chtěl, abych to tam četl. Dobrý den, pane Babiši. Ani nevíte, jak mě trápí, že se k vládě dostala tahle banda chaotických asociálů. - No dobře, asociál ano, se omlouvám, jenom cituji. Neumíte si představit, jak se mi zhroutil svět, když ministr práce a sociálních věcí Jurečka vylezl se souborem šikanózních změn parametrů pro předčasné důchody. Místo 35 odpracovaných let rovnou 40, změnou koeficientu pro ještě větší krácení důchodů za předčasnost, zastavení valorizace po dobu předčasnosti. Ale to nejhorší - místo současných možných pěti let předčasnosti na pouhé tři roky. Ale to úplně nejhorší je překotné a neočekávatelné uvedení v platnost hned v průběhu roku z měsíce na měsíc rovnou od letošního září. A aby ještě více zvýšil atraktivitu důchodu hlavně pro ženy a od ledna spustil výchovné za 20 miliard ročně, aby ještě více zahltil Českou správu sociálního zabezpečení. No a teď, když vidí, co způsobil, a všichni už zažádali o předčasný důchod, tak těch pár set čerstvých šedesátníků, co by ještě zažádali od září do konce roku, takhle neočekávatelně a asociálně hodí přes palubu. Trochu problém je, že takto brutálně diskriminovaná je poměrně malá skupinka lidí, protože ti, co jim bude 60 do září, jsou šťastní, že to ještě stihli. Těm, co teprve bude 58, zase mohou doufat, že až se vrátíte do vlády, tak tuto asociální prasečinu novým šedesátníkům zase zlidštíte. - No moje řeč. Tak kdyby se vám některá z otázek hodila, abyste ho dostal do úzkých - ale pan premiér to má nacvičené, on to stále opakuje deset let, ty nepravdy - budu rád. Za druhé. Uvědomuje si vláda, že zaměstnavatelé většinou raději přijímají mladší, rychlejší a zdravější lidi než šedesátileté seniory? Za třetí. Proč mají nejdražší stíhačky nadlimitní BVP a neomezenou pomoc Ukrajině a doživotně platit budou šedesátníci? To, že rostou náklady na důchody, je pravda v absolutních číslech, ale v reálných miliardách po započtení megainflačního znehodnocení k žádnému mimořádnému zvyšování výdajů nedochází. Důchody nejsou milodar vlády, ale lidé celý život musí odvádět sociální pojištění, aby byli zajištěni v důchodu. Myslí si vláda, že pětiletý předčasný důchod je podle současných výhodných podmínek natolik vysoký, že je nutné měnit výpočtové koeficienty? Potom jsem tady dostal podklad od bývalého funkcionáře z Rady seniorů, který píše: V poslední době politici vládní koalice premiéra Fialy podsouvají české veřejnosti nepravdivá data o životní úrovni českých seniorů. Současně je využívají jako argument pro zakládané restrikce skromného nastavení českého penzijního systému. K podpoře objektivity situace předkládám stručný přehled základních dat o životní úrovni českých seniorů.
A výsledek: přijato. Ano, prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom zmínit, že mně nefunguje hlasovací zařízení.
Ale pane poslanče, pokud nefunguje hlasování, musí se hlasovat znovu. Musí se opakovat, musí se opakovat hlasování. Ano. A opakuji, že budeme tedy ještě jednou hlasovat o celém návrhu pořadu 67. schůze Kdo je proti? Já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova. Ještě prosím o strpení, pane vicepremiére.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Také zároveň tady reagujeme na druhou oblast, kterou řešíme, oblast jak mimořádné, tak řádné valorizace. Ten návrh je návrhem, který znamená, pokud jde o valorizace, že důchody v budoucnu ať už současným, nebo budoucím starobním důchodcům porostou. A to není v pořádku. Není to fér. Pak se podíváme ještě na tu oblast, která se týká úpravy podmínek pro předčasné starobní důchody. Tady ty podmínky upravujeme a také říkám otevřeně, že je o něco zpřísňujeme.
Jeden nemůže sehnat zahradníka, druhý nemůže sehnat řidiče a uklízečku. Nejsou lidi a nebudou lidi. Nebudou. Tady pan premiér tvrdí, že my jsme způsobili inflaci, protože jsme dali lidem peníze. Ano, my jsme navyšovali platy všem a snížili jsme daně. Jak ty firmy potom mají najít ty lidi, když je nezaplatí? Já tomu nerozumím! Fakt to nechápu. Bylo by dobré, kdyby nám to někdo vysvětlil. No a proč to tak je? Ty teorie o té inflaci? To je zajímavé, kdyby někdo udělal všechny výroky pana Rusnoka, jak on zatočí s tou inflací navyšováním úrokové míry české koruny, no tak se netrefil ani jednou. Ani jednou se netrefil. Ano, válka na Ukrajině zásadním způsobem ovlivnila energetickou krizi. Proti těm šíleným Zeleným, kteří chtějí zničit tu Evropu! Neuvěřitelné! Německo takhle rozhodlo. Ale i v tom Německu ti lidi začínají přemýšlet a možná ta CDU, když se možná jednou vrátí k vládě a odstraní ty zelené šílence, tak možná to spustí znovu. A tam to začalo. Tam to začalo. Proč o tom mluvím? Protože vláda pana premiéra Fialy nezvládla inflaci. Proč to neudělali u nás? Proč nezastropovali cenu elektřiny u výrobce? Tady taky svítíme. No tak to je šok, Když byl guvernér, tak o tom nemluvil. Je jasné, že stát rozhoduje.
Jistě si všichni vzpomínáte, jak vláda Petra Fialy obhajovala valorizační mechanismus plateb za státní pojištěnce. Poté, co sebrala českému zdravotnictví 14 miliard, poté, kdy snížila platbu v roce 2022 a nezapočítala do valorizačního mechanismu ani inflaci, to je katastrofa. A co na to ministr Válek, ministr zdravotnictví, který vypouští neustále balonky? Napsal na Twitter: "Je to nedopatření způsobené horlivým úřednickým perem." Ministr neví, jak se věci vkládají do eKLEPu? Na to existuje košilka. Košilka je takový papír, kde vlastně všichni jednotlivě podepisují. Nejdřív to podepíše nejnižší úředník, pak vyšší úředník, pak to podepíše ředitel odboru, pak náměstek a pak to jde ministrovi. A ten člověk je schopen napsat, že to udělalo horlivé úřednické pero? Horlivé úřednické pero tady bude škrtat desítky miliard? Kde to jsme tady v tom státě? A čemu vlastně máme vůbec věřit? Máme věřit ministrovi Válkovi, který říká: Nic se měnit nebude, nic se neděje, je to jenom horlivost? Nebo ministrovi financí, který to tam vloží do systému? Já už prostě většině věcí, které říká ministr zdravotnictví, nevěřím. Ano, některé léky byly dovezeny, ale poslední informaci máme, že bylo dovezeno 140 000 balení, ale to bylo před pěti týdny. Co se stalo minulý týden, předminulý týden? A vzpomeňte si - a to byla velká diskuse a teď vás na to upozorňuji - nechci říct slovo krouží, ale zabývá se tím Bezpečnostní informační služba. Jedná se o takzvaný ISIN, což je informační systém infekčních nemocí, kdy v loňském roce ministr Válek předal očkování s citlivými údaji pod ISIN. A co tady ministr Válek na mikrofon slíbil? Ale mezitím vlastně se schází s Bezpečnostní informační službou, se kterou o tom vyjednává, a nikomu se to nelíbí. Nelíbí se to ani Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Přečtu ještě omluvy. Omlouvá se Vrána Petr po celý jednací den z pracovních důvodů. Táži se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení na změnu schváleného pořadu 65. schůze? Není tomu tak. Přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 160, přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 142, proti nikdo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 161, přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 141, proti žádný. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 163, přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Podvýbor přijal usnesení číslo 13, ve kterém je soubor 151 jmen konkrétních osobností, které navrhujeme vyznamenat a dnes o nich hlasovat. Tady jenom pro srovnání, loni naše usnesení obsahovalo 34 návrhů. Celý proces proběhl standardně, členové podvýboru si vyslechli obhajoby navrhovatelů, posoudili každý návrh a stanovili nebo případně upravili druh vyznamenání tak, aby odpovídal oceňované oblasti, a následně jsme přijali usnesení, které je součástí tohoto materiálu. K proceduře a k dalším záležitostem se vyjádřím v obecné rozpravě. Děkuji, paní místopředsedkyně.
Děkuji, pane místopředsedo, prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan místopředseda Bartošek. Prosím, máte slovo.
Došli jsme k takovému kompromisu, že některá jména byla rozporována s tím, aby se hlasovala individuálně v rámci té skupiny.
Ano, děkuji. Zaznamenala jsem návrh. Prosím, pan místopředseda Bartošek.
K panu poslanci Bendovi, vaším prostřednictvím. Já to beru, nechť to hlasujeme jako protinávrh.
Nyní tedy se táži, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy? Není tomu tak, končím všeobecnou rozpravu. Není zájem. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda Bartošek.
Děkuji za slovo.
Táži se na závěrečné slovo?
Tímto způsobem bychom postupovali ve všech dalších kategoriích.
Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích na proceduru, které padly během rozpravy. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. Odhlásím vás tedy a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak je bude předčítat pan místopředseda. Prosím, máte slovo. Kolegové, kolegyně, prosím o klid!
Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o 151 hlasování, tak vás chci poprosit o dvě věci. První, že budu uvádět pouze jména bez titulů a hodností, jestli s tím nemáte problém, protože v podkladech máte potřebné informace, a druhá, že čas na hlasování bych nechal zkrátit z 20 na 15 vteřin, jestli s tím nemáte problém.
Ještě, než vám dám slovo, přečtu omluvu, protože to hlasování bude dlouhé, pravděpodobně. Takže omlouvá se Pavel Svoboda od 11 hodin z pracovních důvodů. Omlouvám se, ale nejsem si vědoma toho, že bych vás odhlašovala, takže pokud je to možné, tak se přihlaste opět svými hlasovacími kartami. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Ještě jednou omlouvám pana poslance Kobzu po celý jednací den z důvodu zahraniční cesty. Z členů vlády se omlouvají: Fiala Petr celý jednací den - zahraniční cesta, Bartoš Ivan celý jednací den - zahraniční cesta, Baxa Martin celý jednací den - pracovní důvody, Bek Mikuláš celý jednací den - pracovní důvody, Černochová Jana celý jednací den - pracovní důvody. Ano, paní ministryně upřesňuje svoji omluvu, omlouvá se od 11.30 z pracovních důvodů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů z bloku třetích čtení. Jedná se o bod 101, sněmovní tisk 332, novela zákona o dráhách; bod 99, sněmovní tisk 307, novela zákona o místních poplatcích; Poté bychom případně pokračovali projednáváním pevně zařazených bodů z bloku Zákony - první čtení. Jedná se o bod 71, sněmovní tisk 241, novela občanského zákoníku; bod 83, sněmovní tisk 276, návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod. Prosím, máte slovo.
Kolegyně a kolegové, já se na vás obracím s jednou žádostí - to, abychom dnes zařadili na program návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. To je za prvé, zařazení na program, a za druhé žádám vás o podporu, aby tento bod byl dnes hlasován jako první bod dnešního jednání. Je to na základě dohody grémia z úterý.
Prosím, máte slovo.
Řekněte mi když tak, že to čtu úplně špatně. A muž ví, že je muž, nechce přestat být mužem, ten druhý muž také nechce přestat být mužem, a přesto vytvoří pár. Čili vlastně my tady zcela jasně opouštíme ten model, na kterém zatím tedy stojí i biologie, a v podstatě jsme si tady nekladli otázku, kolegyně Bělohlávková mluvila o výchově dětí a o problematice výchovy dětí, ale tak nějak se na to dívala z pohledu rodiny. Na jedné straně tam chodí neziskové organizace, které jim říkají: Oddělte tělo od psychiky, od sexuální orientace a od své genderové identity, to jsou úplně oddělené kategorie.
Návrh byl přijat. Prosím.
Jiří Němčík.
Návrh byl zamítnut. Prosím. Kdo je proti? Hlasování číslo 234, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím.
Sergěj Solovjev, in memoriam.
Hlasování číslo 235, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 153, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 238, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Radim Vaculík, in memoriam.
Návrh byl přijat. Prosím.
Robert Vyroubal, in memoriam.
Hlasování číslo 241, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 153, proti žádný. Prosím.
Adrian Werner, in memoriam.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 242, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Hlasování číslo 244, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 153, proti žádný.